Děkuji za dodržení času. A další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Vondráček.
K tomu já se samozřejmě přidávám. Takže pracujme na té kultuře.
Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Válková. Paní poslankyně, vaše dvě minuty, máte slovo.
Děkuji. Dneska jsem se o tom opět přesvědčila. Obraťte se na nás, my to jistě rádi posoudíme, pokud se vás to tak dotklo. A ten dovětek mě speciálně od vás také velmi překvapil.
Revidujeme krizovou legislativu. Tady máme přímo určeno, že tak se stane nejdéle na přelomu roku 2023 - roku 2024, každopádně to bude představeno i poslankyním a poslancům. Chceme připravenost na epidemické hrozby, blackouty, připravenost na pandemické hrozby, připravenost na migrační krize a chceme, aby každá starostka a každý starosta v republice měli krátký checklist povinností, které v té krizi musí udělat, na koho se mohou obrátit a jakým způsobem mohou rychle a efektivně pomoci svým občanům. To je moderní krizová legislativa, která samozřejmě prochází širokým připomínkovým řízením, ale je to i závazek z našeho vládního prohlášení. Chystáme i nový zákon o obcích, možný vznik společenství obcí a jejich právní subjektivitu, což nás vede k tomu, že nepotřebujeme v rámci České republiky rušit a likvidovat malé obce. To je naše tradice. Malé obce do českého venkova a České republiky patří, ale pokud mohou vytvářet společenství obcí s jasnou právní oporou, spolupráce obcí, sdílení úředních kapacit a podobně, to je cíl, kterým chceme jít. Zároveň jsme realizovali řadu investičních akcí, které tady teď jednu po druhé nebudu číst, ale určitě zareaguji ještě v diskusi, protože předpokládám, že se tady opoziční experti v bezpečnostní problematice budou jistě vyjadřovat, a reakci si to určitě zaslouží. Česká republika má být na co pyšná. Česká republika má za sebou řadu úspěchů a já bych chtěl poděkovat i občanům České republiky za to, jak byli schopni zvládnout ten krizový rok. Já si uvědomuji, že na ně jsou kladeny obrovské nároky, že ta situace v rámci stoupajících cen, inflace, energetické krize je velmi náročná. Já vám garantuji, že vláda České republiky pomáhala a bude pomáhat všem, aby tuto krizi překonali, proto tady vláda České republiky je, proto přišla s několika svými jasně mířenými projekty, jako byl Deštník proti drahotě a nejrůznější nápovědná opatření, jakým způsobem čerpat státní pomoc. Vláda České republiky si uvědomuje, že čeští občané samozřejmě jsou na prvním místě, a proto jim také pomáhá. A já jsem pyšný na to, že naše vláda hodnoty má, že není vládou mravní relativizace, ale je vládou, která je schopna Českou republiku provést i těžkou krizí.
Jako první se z pracovních důvodů omlouvá od 10.30 do 11.45 pan poslanec Lubomír Brož, dále od 10.30 do 12.30 a následně do 15.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní Michaela Opltová. A dále na celý jednací den ze zdravotních důvodů se omlouvá pan Milan Wenzl. . Já vás paní poslankyně, vnímám, že se hlásíte o slovo, ale jsme mimo rozpravu. To znamená, v tento moment není možné dávat žádné připomínky, žádné faktické poznámky, pouze vznést námitku proti postupu předsedajícího... , protože já zde mám přihlášky s přednostním právem přihlášené před otevřením rozpravy. Chcete vznést námitku proti postupu předsedajícího. Dobře.
Děkuji, pane místopředsedo. Já, protože teď v tuto chvíli mluvil Vít Rakušan, ministr vnitra, tak jsem se pokoušela, nebo respektive i přes naši předsedkyni jsem se snažila prosadit, protože myslím si, že jednání o nedůvěře vládě je velmi důležité jednání, a chtěli bychom reagovat na vystoupení jednotlivých ministrů. Bohužel v jednacím řádu je jasně napsáno, že pokud se jedná o nedůvěře vládě, tak po rozpravě se přistoupí k hlasování podle jmen. nebo kdo tady hovoří, abych na něj mohla reagovat.
Já tedy řeknu následující postup a v případě, že budete chtít vznést námitku proti mému postupu, tak tak učiňte. Já zde eviduji a mám zaregistrováno několik přihlášek s přednostním právem ještě před otevřením rozpravy, to je v souladu s jednacím řádem, a tito lidé dostanou slovo tak, jak se přihlásili. To znamená, že já v tento moment budu postupovat tak, že slovo dostane tak, jak jsou přihlášky, nejprve Marian Jurečka, potom pan ministr Vlastimil Válek a další. V případě, že vznášíte námitku proti mému postupu, prosím, aby zazněla na mikrofon, a já o ní následně dám hlasovat. Dobře, paní poslankyně. Přednostní práva nejsou trhací kalendář a já nemůžu prostě podle své vůle dávat a otevírat rozpravu, jak mě napadne. Prostě jsou zde přednostní práva, která jsou jasně definovaná svou přihláškou, a já to musím respektovat. Každopádně zazněla zde námitka proti postupu předsedajícího. Kdo je proti? S námitkou nebyl vysloven souhlas a budeme postupovat dál tak, jak jsem avizoval.
Podruhé vyvolala opozice hlasování o nedůvěře také přesně po roce jako teď, 27. června 2019, mimo jiné na základě masových občanských demonstrací a evropského auditu premiérova střetu zájmů. I tentokrát vládní koalice tolerovaná komunisty hlasování ustála. Poprvé 1. září jako dárek k narozeninám panu premiérovi a podruhé tedy dnes. V obou případech se celá Evropa nachází v bezprecedentní situaci, kdy na jejích hranicích probíhá ostrý válečný konflikt. A proč věřím naší vládě? Protože prokázala jednoznačnou odvahu a její premiér se jako jeden z prvních mezinárodních politiků vypravil do Kyjeva a svou osobní návštěvou tak jednoznačně podpořil Ukrajinu napadenou ruským agresorem. Protože si dokáže udržovat vnitřní důvěru a působí konzistentně. Její ministři se vzájemně nenapadají, neosočují, nepomlouvají a neponižují. Celkově vystupuje důstojně a kompetentně a i v nepříjemných situacích dokáže držet pohromadě a nenaskakuje na mediální honby nebo nepoložená obvinění. A zde musím na druhou stranu upřímně přiznat, že některé z těchto legislativních aktů byly velmi kvalitně rozpracovány a připraveny předchozí garniturou. Slovo důvěra, a to vnější i vnitřní, je základním kamenem, tmelem každé vlády. Je odvozeno od slova víra a věřit. Tedy na závěr. Mou důvěru tato vláda má. Já děkuji opozičním poslancům, že nám vyvoláním této mimořádné schůze dali příležitost ji takto veřejně znovu podpořit a našemu premiérovi a ministrům důvěru potvrdit. Děkuji za pozornost všem zbylým přítomným v sále a i posluchačům v kuloárech a restauracích.
Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nyní je přihlášena paní poslankyně Peštová s faktickou poznámkou a následuje pan poslanec Králíček. Prosím, vaše dvě minuty.
Já děkuji, paní předsedající, za slovo. Já tedy děkuji, že jste krásně shrnula minulé volební období. Ale já mám takovou poznámku, jsem si napsala. Vy jste tam krásně řekla: rudé mloky. Rudé mloky. Můžete mi vysvětlit, co to jsou ti rudí mloci? Takže to je KSČM a to jsou ti komunisti a to je ten komunista, kterého taky budete volit tedy, to je taky rudý mlok, jo? Tak to jsem se chtěla zeptat. Kde je ten rozdíl tedy?
Oslovovala. Nebudeme si tady hrát na to, kdo oslovuje nebo ne, ale toto už opravdu nešlo chápat jinak. Nicméně nyní je přihlášen pan poslanec Králíček s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Hendrych.
Takže ještě jednou se omlouvám veřejně, že jsem udělal chybu, nicméně teď tedy oslovím paní poslankyni Potůčkovou prostřednictvím paní předsedkyně. Já se přiznám, že úplně nevím, jak začít, protože vás nechci urážet a dehonestovat, tak jak to děláte vy, ale já jenom nevím, kam až se svými projevy vlastně chcete zajít. To znamená, vy jste zaútočila. A to byla ta poslední kapka. A my nebudeme mlčet, pokud si tam dosazujete lidi napojené na pana Redla. To prostě nešlo! A dneska že máte nějakou mantru, že to máme jako předvolební kampaň - tak tu nešiřte dezinformace.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Hendrych a připraví se pan poslanec Vondráček.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Potůčková. Tak se omlouvám tedy, došlo k záměně... A je celkem standardní, myslím si, v jakékoliv době, že jakákoliv koaliční strana si může vyměnit ministra, jak chce, na základě svého uvážení, přestože je to strana menšinová. Kdyby se předseda vaší strany rozhodl, že vymění ministra, který je nominován vaším hnutím, tak by do toho asi pan premiér nemluvil, protože v rámci udržení koalice se prostě takové věci nedělají. Takže to šlo úplně mimo mě, tahle poznámka.
Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Volný.
Děkuji za slovo. Moje paní předřečnice Potůčková mně připomněla moje první setkání s Václavem Klausem starším, když mi říkal: Vy jste z toho ANO, vy nemáte žádný program. A já jsem teď pochopil, jak to tenkrát myslel, a už se to šíří i do jiných stran. Ano, tam ta nedůvěra byla dvakrát. Opravdu už nám to zkuste věřit.
Vláda postupuje rozvážně, nikoliv zbrkle, jak často opozice populisticky požadovala a požaduje. Ostatně neznámým prostorem v pološeru také neproběhnete, ale půjdete s nejvyšší opatrností a rozvahou. Jak to dopadlo v Maďarsku nebo Polsku, které nám opozice dávala příkladem, jsme zjistili o pár měsíců později. Dovolte mi, abych na závěr z tohoto místa poděkoval především všem občanům této naší země za jejich odhodlání překonat těžké časy, za pomoc lidem v nouzi, za jejich trpělivost, důvěru a podporu. Děkuji za vaši pozornost.
Vážená paní předsedající, já musím zareagovat. Právě jste byli svědky toho, jak vypadá politika hnutí STAN. Projev plný nenávisti a urážek. Stále mluvíte o tom, že odagrofertizujete Českou republiku, abyste ji zaredlovali.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně, máte slovo.
Tak já děkuji za slovo. Ono už na začátku to byl hnojomet tedy neskutečnej. Takže nezačalo to hezky. A ten konec jsem si připadala jak na XIV. sjezdu KSČ. Ten tady není. Takže já chápu, že jste dostali úkol. Úkol zněl jasně: muž s koženou brašnou nesmí projet. Ale on tady není. On tady není. Takže je to zbytečné si ho brát do úst. Takže pokud něco máte, pojďte to šít do nás, ale zbytečně - tady máte obrázek , vezměte si obrázek a opravdu, zapomeňte na Babiše. Zapomeňte dneska na Babiše.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Malá.
Oni vám ti občané v tom mailu nepsali, abyste hlasoval pro důvěru. Oni tam psali, že jste tuhle zemi přivedli cugrunt, že to je katastrofa, to, co děláte. Tak prosím vás, abyste to zítra nepopletl. Proti důvěře.
Děkuji. Další přihlášený je pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. No přátelé, já bych se na pana poslance Rataje nezlobil. Ale pane poslanče, příště, než sem na mikrofon půjdete, je vidět, že Ondra Lochman měl trochu větší zkušenost, že už tady párkrát byl, zkuste si ty řádky trošku proškrtat a upravit. Ty argumenty, co vám chceme říct, o co vás žádáme a o čem s vám chceme diskutovat. Bohužel teď se vám to nepovedlo.
Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Tak já jsem ráda, že jdu až teď s faktickou, protože můžu reagovat na dvě vystoupení. Opožděně na pana poslance Bělora, tuším, že se tak jmenuje, není tady ještě, já jsem ho tady u pultíku ještě neviděla. Ale došla mi jedna věc. Takže oni jsou pro vás jiní. To je tedy i moje maminka, která se narodila na Slovensku, má české občanství. A vy jste je prostě vyřadil. Vy jste je vyřadil, protože to jsou Slováci. Další věc na pana kolegu Rataje, kterého si vážím jako kolegy v sociálním výboru. Ale víte, podívejte se na seznam. A teď budeme poslouchat zhruba 17 poslanců vládní koalice, jak je ta naše vláda úžasná, všechno zvládla, v takové zemi se musí s takovouto vládou žít úplně perfektně. Ale vážení, vážená vládo, ona tu není už žádná paní ministryně, omlouvám se, já bych v takové republice hrozně ráda žila. Ale nemluvte příště o svých fantaziích, jak by se tu mělo žít, ale mluvte přímo o České republice. A ta teď takhle tady nežije.
Děkuji za dodržení času. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za dodržení času. A další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Feranec.
Děkuji, paní předsedající. Členové vlády nejsou. Dámy a pánové, zazněla tady kritika pana Rataje. Já musím říct, že mě jeho projev velmi pobavil. Jsem si zapsal některá: sklízíme plody práce , někteří se nechali pomýlit a svést . A pochopitelně ta otázka: a komu tím prospějete? Ne, tak já děkuji panu kolegovi. Mě to skutečně velmi pobavilo a osvěžilo to tuto naši debatu.
Děkuji za dodržení času a další je přihlášen pan poslanec Brabec s faktickou poznámkou.
Pátý z hříchů vlády Petra Fialy - největší chudnutí mezi zeměmi OECD a v historii České republiky. Toto je bod, který cítíme všichni. Nejvyšší propad reálné mzdy v historii samostatné České republiky, ale také ze všech zemí OECD. Navíc toto jsou jenom průměrné veličiny. Část populace je na tom mnohem hůře. Šestý z hříchů vlády Petra Fialy - nejdražší elektřina a plyn v EU přes kupní sílu. Přes paritu kupní síly máme nejdražší plyn, ale i elektřinu ze všech zemí Evropské unie a to má devastační účinky nejen na české domácnosti, ale také na české firmy. Navíc jsme exportéři elektrické energie, to je férové říct. Také máme většinový podíl v ČEZu. A my se opakovaně ptáme, proč to nevyužíváme? Sedmý z hříchů vlády Petra Fialy - nedostatečná a pomalá pomoc firmám. Celá odvětví hlásí zásadní problémy, hutnictví, sklářství, pekárenství, dominový efekt v ekonomice. V důsledku zvýšené nezaměstnanosti se mohou české domácnosti ocitnout ve finančních potížích a to se ve svém důsledku projeví také na nárůstu výdajů státu a zvýšení rozpočtových schodků. Znovu připomínám, že stále máme nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU. Zase připomínám, znovu, je to dědictví naší vlády, která nenechala podniky padnout ve zdravotnické krizi. Nebo vyjádření předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní Pekarové Adamové, že vláda tu není od toho, aby se starala o občany. My jsme pomáhali. Přes veškerou vaši kritiku si to občané pamatují. Naštěstí se ještě přijímají naše projekty, které se prosadily v době, kdy jsme měli v této Poslanecké sněmovně většinu. Minimální mzda, co je jejím smyslem? Minimální mzda má ochránit před chudobou a zároveň má motivovat k práci. Prostě pracovat se musí vyplatit. Klíčem je včasná podpora firem, ne o tom celý rok, měsíce debatovat, slibovat, vysílat signály. Takže vzkaz je jasný: Školníci, kuchařky, zdravotnický personál - prostě vám nedáme ani korunu. Ministr Válek, tak jak to sledujeme, veřejně aktivně diskutuje o plánovaném zpoplatnění zdravotnictví. Takže ještě nezačalo platit, a už zvažujeme, že bychom to zdravotnictví zase oškubali. No tak proč ne? Tak si to občané připlatí, však jsou na tom dobře. Ministr Stanjura otevřeně mluví o možnosti zrušení státní podpory stavebního spoření. V době bezprecedentního nárůstu úroků hypotečních úvěrů, viděli jsme to v televizi včera, bylo to na liště v České televizi, jak vzrostly úroky hypoteční a jak naopak ubylo zájemců. Devátý z hříchů vlády Petra Fialy - chaos ve zdravotnictví a neschopnost zajistit dostatek léků. Již na začátku, opakuji znovu, jste ohrozili celý systém zdravotní péče škrty ve zdravotnictví a snížením plateb za státní pojištěnce. Ano, určitě, až vystoupí pan ministr nebo další členové vlády, tak budou tvrdit, že je na účtech přes 50 miliard.
Musím říct, že to byla právě ta předchozí vláda, která zanechala přípravy v ne úplně dobrém stavu. My jsme vysvětlovali velmi účinně naši středo- a východoevropskou perspektivu západoevropským zemím a dávali jsme někdy i poměrně asertivně našim partnerům najevo, jaká je naše pozice a jaké jsou naše bezpečnostní zájmy. To vše jsme činili v době ruské války proti Ukrajině. Já si dovolím ještě zopakovat některé významné úspěchy českého předsednictví. Česká republika se během předsednictví výrazně zasadila o podporu napadené Ukrajiny.